On tady není, bude zklamán.
Tak nyní budeme hlasovat o usnesení.
Je pravdou to, že jsme nicméně odsouhlasili pozměňovací návrh kolegy Michálka - Takže doprovodné usnesení pod pozměňovacím návrhem 5022 kolegy Martínka má dvě části. Chtěl, abychom hlasovali separátně.
Takže hlasujeme o římské jedna. Kdo je pro? Hlasujeme o usnesení. Kdo je proti?
Takže tím eliminujeme tuhle obavu a logicky nám pak zbývá otázka, jestli není namístě to všem zjednodušit. To je typický příklad někoho, kdo vyžije s málem. Takhle to je.
Já se znovu musím zeptat, jestli jsou ještě nějaké přihlášky do obecné rozpravy. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu, do které mám jedinou přihlášku, a to je pan poslanec Třešňák.
Děkuji. Já se přihlásím k pozměňovacímu návrhu 5024, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Dále jsem k němu již nechtěl příliš vystupovat, pouze zareagovat na pana ministra, což už tedy udělal pan Stanjura a mí straničtí kolegové. Tak jenom znovu krátce ten argument. Skutečně mezi těmi 60 tisíci plátci určitě není 60 tisíc rentiérů a vlastníků nemovitostí, kteří je pronajímají. Ty modelové příklady jsou uvedeny i v důvodové zprávě a je jich značný počet. Těch, kteří nejsou v takové situaci a skutečně se buď dostanou třeba do exekucí anebo skončí na těch živnostenských úřadech a ten systém takovýmto způsobem zatíží.
Otevírám bod To byl tedy návrh usnesení. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Přistoupíme k projednávání tohoto návrhu. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych stručně připomenula cíl zákona o kompenzačním bonusu, který je teď navrženým zákonem měněn. Kompenzační bonus je poskytován ve výši 500 korun za každý den v rámci bonusového období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud osoba v daný den splňuje podmínky pro jeho poskytnutí. A jaká jsou aktuální čísla z Finanční správy? A právě to je cílem předloženého návrhu zákona.
Paní ministryně, já si vás dovolím přerušit a požádám vaše kolegy v sále o větší klid. Děkuji.
Ostatní parametry poskytování stávajícího kompenzačního bonusu, tedy zejména okruh osob, které na něj mohou mít nárok, jakož i jeho výše, zůstávají zachovány.
Nevidím logiku, proč by měl daňový poplatník České republiky pomáhat dneska firmě, která dlouhodobě využívá situaci svého sídla v daňovém ráji, nebo proč by měl stát podporovat firmu, která bude v letošním či příštím roce chtít vyvést své finanční prostředky ze zisku na dividendě do jiného státu.
S přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová.
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně. Musím říct, že pan poslanec, myslím, nedodržel úplně to, čím zpravodajská zpráva má být, a dopustil se tam svých vlastních hodnocení. To určitě má právo udělat ve svém příspěvku. Tady se jedná opravdu o tisíce firem, tisíce živnostníků, a prosím, tohle si nezaslouží. Oni se do té situace stejně jako celá republika nedostali svým vlastním zaviněním. Který významně ty dopady pociťuje, protože velký sektor turismu celkově je navázán samozřejmě i na hlavní město. Ten program byl jedině právě díky samotnému městu Praha. A pan ministr Havlíček v jednáních sliboval, že tam stát přispěje dalšími 400 miliony, a ze slibu sešlo. Vezměme si, jak dlouho v té situaci jsou a jak se s tím musejí teď prát. Mají tady také ale často vyšší náklady, bereme to také v potaz.
Já vám děkuji. Teď se nejprve hlásil pan ministr Havlíček s přednostním právem.
Není to tak, že to dělá Praha. To jsou peníze přece všech a dávají se tam ze všech zdrojů. Ty peníze Praha má právě pro toto. A to, kolik má dneska Praha na účtech a že tam dala jenom 400 milionů korun, považuji spíše za zprávu špatnou. Bohužel, a je to škoda. Takže Praha mohla být rychlejší a mohlo to být celé ukonáno.
Já vám děkuji. Pan zpravodaj se přihlásil do rozpravy.
Vůbec ne. Já jsem jenom řekl - a tady občas ve Sněmovně chybí, když je vysílač a není přijímač, takže ten přijímač neslyší, co se říká - já jsem jenom řekl, že ti, kteří měli před koronavirem problém, tak proč by měli být v tom směru nějakým způsobem zachraňováni.
Prostě dneska mnozí hrají o dny. Nejenom o týdny. Mnozí hrají skutečně o dny. Propouštějí lidi, protože nevědí, jestli budou moci pokračovat dál ve svém podnikání. To je holý fakt a realita.
Děkuji, pane předsedající. My tady tím zákonem neřešíme epidemii. A to je špatně. My jsme do nouzového stavu dali zákon, který s tím nemá vůbec co dělat. Vždyť ten nouzový stav tady bude trvat týden a pak plus tři měsíce. Proč tři měsíce plus? Já v tom vidím jeden problém, to je spekulace. Takže ti, kdo nám jako pomůžou, tak tady budou moci zůstat, nebudou mít třeba tu aprobaci. Co se týče aprobačních zkoušek, do 20. února letošního roku byl konec přihlášek na jarní období. Zkoušky se opravdu konají i přes tuto epidemickou situaci. Teď jsem se na to znovu dívala. Budou tam hygienická opatření. Mezitím se mohou další uchazeči o aprobační zkoušku přihlásit na podzimní termín, který proběhne také. To znamená, že tito lékaři se mohli kdykoli přihlásit a mohli na tu aprobační zkoušku jít. "Vážený pane předsedo, oznamuji vám, že na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a po schválení Parlamentem České republiky bude paní XX, narozena XX, vykonávat práci lékaře pod dohledem v Bílovecké nemocnici." Ještě vám řeknu jednu informaci. To přece taky nejde! Řekněte mi, to už tady říkala jedna kolegyně poslankyně, přeci takoví ti lidé, kteří nemají vzdělání na to, aby léčili, mohli léčit pacienty. Vždyť ten problém půjde za tím doktorem, který dělá přímé odborné vedení. Ten bude potrestán! Ne ten, který ho poškodil. To znamená, apeluji na zdravý rozum, na lucidnost. A prosím, řešme pak to zdravotnictví někde jinde. Ale tento zákon nepatří do epidemické situace jako takové. Takže prosím o podporu senátního návrhu zákona. Děkuji. A ještě jednu věc.
K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kdo je proti?
Ne, ne, ne.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte tedy, abych vás požádal o schválení, podporu tohoto vládního návrhu zákona, který je nezbytný k zajištění financování českého zdravotnictví v době nastávající ekonomické krize.
Máme několik přihlášených do obecné rozpravy.
Já zase navrhuji, aby vystoupení poslance bylo omezeno na pět minut.
To je procedurální návrh, tedy omezení doby pro řečníka na pět minut. Já svolám kolegy do sálu. V souladu s dohodou, která dříve padla, dám trošku více času na to, aby se mohli shromáždit případně. Vypadá to, že jsme všichni. Až se nám počet přihlášených ustálí a dosáhneme kvora, což se již stalo - konečně nějací příchozí, tak můžeme hlasovat. Pro ty, kteří právě přicházejí, zopakuji, o čem budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro. A nyní má tedy slovo pan poslanec Třešňák. A já poprosím o větší klid v sále! Zejména v prostoru před řečnickým pultem. Není nás zde mnoho, tak by to mohlo probíhat v klidu.
Navýšení plateb za státní pojištěnce je vlastně mnohokrát diskutované téma na půdě Sněmovny, a to i v období před touto krizí, ale o samotném navýšení úhrad za státní pojištěnce a dofinancování zdravotnictví zde v tuto chvíli mluvit nechci, ačkoliv to beru za naprosto důležité pro zachování kvality zdravotnictví a dostupnosti péče.
Chápu, že už jsme tady dlouho, a poprosím ty, kteří projednávají případně něco jiného než současný tisk, aby tak činili mimo jednací sál, ideálně dále od kuloárů, ať se sem nenese ten ruch i z chodby.
Pokud jde tedy o platby za státní pojištěnce, tak mnohem raději bych samozřejmě viděl jako vhodnější použití nějakého vzorce pro spravedlivý výpočet než takovouto fixní částku. Nicméně rád bych zde zmínil opět značně velkou skupinu obyvatel, kterou jsou osoby bez zdanitelných příjmů, a následně v podrobné rozpravě načetl pozměňovací návrh, který rozšiřuje předkládaný návrh o skupinu bez zdanitelných příjmů. I tam lze předpokládat snížení příjmů v rámci celé rodiny. Detailněji bych to rozvedl například u těch navrátilců. Pokud se jedná například o dlouhodobý pobyt v cizině, kdy se člověk odhlásí z pojišťovny v České republice, jde do zahraničí, například pokud jde na nějakou dobrovolnickou činnost, musí odjet minimálně na šest měsíců, vyplnit formulář a zařídit si cestovní pojištění do zahraničí na celou dobu. A právě tento pozměňovací návrh by měl tyto nespravedlivosti redukovat.
Děkuji za nevyužití času. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak mám dvě organizační sdělení.
Týká se to zejména nemocnic, ale týká se to samozřejmě i ambulantních specialistů a částečně i praktických lékařů. Vláda nám představila nějaký plán, jakým způsobem ty kompenzační mechanismy chystá. Jsou tam částečně i náklady na testování, které není úplně v celku pokryto z nákladů zdravotních pojišťoven. Takže budu rád, když se o tom budeme moci pobavit následně i na zdravotním výboru a případně na další schůzi Poslanecké sněmovny. Je potřeba si uvědomit, a mluvila tady o tom paní kolegyně Gajdůšková, samozřejmě čekají na to zdravotníci, protože pracovat ve finanční nejistotě jsme si už mnohokrát v českém zdravotnictví zažili. Děkuji vám za pozornost.
Nyní prosím paní poslankyni Aulickou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. No, jediný argument, který pan ministr zdravotnictví aspoň mně osobně sdělil, byl, že nejsou finance. My jsme to možná mohli pochopit, samozřejmě je teď jiná situace, každopádně tak trošku, a nezlobte se na mě, bereme i ten váš návrh jako píárové opatření v době krize a v době této situace. Každopádně nás velice mrzí, že i ten náš návrh, který si myslíme, že přinášel především systémové řešení, to znamená předvídatelnost a systémovost, do této oblasti, byl zamítnut jenom z jednoho důvodu - nejsou finance. Všichni víme, že potřeba do zdravotnictví finance dodat je nutná, my s tím souhlasíme, podporujeme to. Každopádně věřím tomu, že pokud i my znovu přijdeme s tou automatickou valorizací, už ten jediný důvod, chybějící finance, nebude.
Já za to velmi děkuji, ať už to prosadil, kdo to prosadil, protože podstatný je ten výsledek, a ne kdo to prosadil. Nicméně si dovolím poznámku. Ale shodli se na tom, že nemůžeme nic predikovat. Proto si myslím, že by ta úhrada za státní pojištěnce měla být s něčím provázaná, a mám prostou selskou logickou úvahu, byť selské logické úvahy nemám vždycky rád: Jediné z toho, co jsem ochoten připustit, je zvýšení úhrad za státní pojištěnce. Děkuji.
Protože jestliže v dnešní době v tom režimu, který už je možný dnes, se promine firmám, nebo odloží splatnost DPH, tak jak jste vy říkala, že se snažíte v tom být vstřícní a progresivní, tak mi ale nepřijde úplně férové to těm podnikatelům úročit. Tak kdyby aspoň na tomhle mohla být ze strany koalice shoda a vstřícnost, tak bych to velmi přivítal.
Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného k podrobné rozpravě, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. A přednesu návrh na usnesení. Znovu zagonguji. Návrh byl přijat.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že dneska v dopoledním jednání nebyl schválen zákon o daňovém řádu, takže tento zákon, který teď bychom měli projednávat, v podstatě nemáme, k čemu ho projednávat. Ale vláda by ho měla stáhnout z programu jednání Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že vláda k tomu potřebuje své usnesení a projednání, tak já navrhuji procedurálně, abychom přerušili tento bod do 5. května, kdy se tedy k tomu vrátíme, a předpokládám, že vláda stáhne tento návrh z programu jednání Poslanecké sněmovny.
K tomuto procedurálnímu návrhu, prosím, pan předseda Stanjura.
Tak skoro k tomuto procedurálnímu návrhu, abych se přiznal. Já to přičítám únavě. No, já nevím. Já jsem to přičítal únavě.
Takže navrhujete něco, pane předsedo? Návrh byl přijat.
Myslím si, že to uvítá každý, kdo sedí dnes v této sněmovně. Děkuji.
Děkuji.
Přitom tento bod dnes máte řešit odděleně a dočasně odložit.
Má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Tento návrh nebyl přijat. Bude kontrola hlasování, nebo ne, pane předsedo?
Vážená vládo, milá paní ministryně financí, mohli jste mít dobrý a moderní daňový řád. Na té vládní předloze byla spousta věcí, které stálo za to uvést do praxe. Byly tam věci, které nebyly přijatelné. Senát na tom udělal obdivuhodný kus práce a ta senátní předloha, tak jak ležela před námi, byla dobrým moderním daňovým řádem. Ten jste mohli dát našim podnikatelům i našemu správci daně.
O přítomnosti jiné osoby nechám bezprostředně hlasovat. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám ještě jednou uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrh projednáváme nyní, protože přípravná fáze státního rozpočtu na rok 2021 a jeho střednědobého výhledu začíná již v dubnu. Do konce tohoto měsíce musí být v souladu se zákonem schváleny výdajové rámce na příští tři doky. Bez přijetí novely zákona bychom museli přistoupit ke konsolidaci, která by v dějinách České republiky neměla obdoby. Podtrhuji slovo minimálně, protože nezávislý výbor pro rozpočtové prognózy se ve svém pondělním stanovisku vyslovil, že pokles příjmů považuje za optimistický. Propad ekonomiky a jeho důsledky očekává daleko dramatičtější. Oproti střednědobému výhledu schválenému v minulém roce by to tak buď znamenalo seškrtat výdaje alespoň o 150 mld. korun, nebo o tuto částku zvýšit daně. Obojí považuji z národohospodářského hlediska za chybný krok. Takovou iracionální hospodářskou politiku by žádná kompetentní vláda a parlament neměly připustit. Letos schvalujeme jedno opatření za druhým, které má co nejvíce tlumit zdravotní a hospodářské následky této krize, a v příštím roce bychom utahováním opasků vyvolali druhou recesi. To by bylo nejen kontraproduktivní, ale zcela proti logice vyhlazování hospodářského cyklu.
Ale navýšit to z fleku na 30 % je prostě obří dotace bankovnímu sektoru. Myslím si, že už teď jsou ty podmínky nastavené vůči bankám extrémně vstřícné. Podle mého názoru by měl stát zveřejňovat, komu tu státní garanci dal, protože reálně ty garance jsou faktické dotace. Jedna věc je rozložení rizika mezi státem a bankami. Takže to jsou naše dvě velké výhrady. Děkuji, že jste mě vyslechli.
Děkuji za slovo. Kromě toho bych chtěl dále říci, že předkládám doprovodné usnesení, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Poslanecká sněmovna Považujeme však za nutné, aby veřejnou podporu získaly pouze společnosti, které do veřejného rozpočtu dlouhodobě přispívají a které svou likviditu v době krize využijí výhradně pro provozní a investiční účely. Zároveň by taková podmínka v Evropě nebyla unikátní. Dánsko také veřejnou pomoc podmiňuje absencí daňových rájů ve vlastnické struktuře podpořených firem a nevyplácení dividend v době trvání veřejné podpory. Omezená kapacita veřejné pomoci by měla být směřována výhradně firmám v nejtěžších obtížích.